Ministr vnitra, předseda ČSSD, dva měsíce před volbami politicky využívá svého postavení a ověřeného modelu a spolu s tím zároveň veřejně zpochybňuje zásadu presumpce neviny. Jako vzkaz občanům a voličům. Dospěl jsem k závěru - a není to moje vina, že musím uvažovat tímto způsobem - že vzhledem ke všem okolnostem nemám jako poslanec jistotu, že se nejedná o důkladně připravenou a některými policejními orgány zaštítěnou politickou provokaci a evidentní pokus tímto, sportovní terminologií řečeno, vysloveně unfair způsobem, vyšachovat z politického souboje jejího favorita. Na to nemohu přistoupit, odporuje to mým zásadám a to bez ohledu na to, o koho jde. A mimochodem tady to bylo také řečeno. Celé toto dnešní jednání je zbytečné, protože se za tři měsíce bude opakovat znovu. Přesně toho se dopustila Česká televize v rámci pořadu Reportéři ČT, když na obrazovce prakticky přežvýkala žádost o vydání s tím, že následně obrážela podezřelé, aby se k té žádosti vyjádřili. Otázka je, co se stane, až třeba soud prokáže, nebo neprokáže vinu pana Babiše v té kauze? A to i politicky potrestáni, nebo postiženi. Zda třeba vyšetřovatel bude propuštěn od Policie České republiky bez práva na výsluhu? A když nebude nikdo potrestán, dá se očekávat, že před příštími volbami budou opět beztrestně sehrávána tato divadélka v zájmu různých politických stran. Na okolnosti vzniku klíčového znaleckého posudku si nevzpomněl. Tak se omlouvám. Otázkou je, proč Poslanecká sněmovna odmítla ustavit vyšetřovací komisi, která by vyšetřovala, kdo zodpovídá za rozhodnutí vzdát se kontrolního balíku akcií v roce 1996, a tak dále. To znamená všechny ty věci, které souvisí s OKD. Možná, že je tu i dnes mezi námi někdo, kdo by nám mohl sdělit nějaké pikantnosti. Ale asi k tomu nedojde. Takže závěrem. Policie není schopná, nebo má zakázáno vyšetřit, kdo je skupina Šuman? Do dneška nevíme, kdo to je, za jakým účelem - nejsou obviněni. Prostě se nic neděje. Na co máme Bezpečnostní informační službu, na co máme Policii České republiky? Mám toho tady víc, ale...
Děkuji. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající, paní a pánové. Je to kauza, která hýbe mediálním prostorem. Je to kauza, která hýbe sněmovním prostorem a zdá se podle počtu přihlášených ještě nějakou chvíli hýbat bude.
Ano, to je procedurální návrh, o kterém budeme hlasovat bez rozpravy. Já vás nejprve všechny odhlašuji. Zahajuji hlasování. Tak bych poprosil pana předsedu volebního výboru, abychom volně pokračovali v bodu volby. Prosím, má někdo připomínku k tomuto postupu? Není tomu tak. Poprosím pana předsedu Kolovratníka.
Nyní faktická poznámka pana ministra Zaorálka.
Mě by samozřejmě ani ve snu nenapadlo vybízet ministra spravedlnosti k tomu, aby vstupoval do jednotlivých kauz. A možná bychom si situaci zjednodušili.
Děkuji.
Děkuji. Ona tu zmínila ROP Severozápad. Já tam už pro to jiné slovo nemám.
Také děkuji.
Tak nám zkuste odpovědět, kdy se to dít může podle hnutí ANO. Po volbách se bude sestavovat vláda, to je blbé, ne? Co kdyby se to někomu hodilo a využil to v těch koaličních jednáních? No tak se sestaví vláda. Klíčové hlasování. To se zase nehodí. A to už jsme kde: V lednu, v únoru. Tak kdy se to vlastně hodí? Příští rok jsou senátní volby. No to je ale blbé, ne?
Děkuji.
Za prvé, co se týče toho procesu. Následovalo to, že za měsíc státní zástupce to obvinění, na základě kterého jsem byl vydáván, zrušil, aby za tři dny napsal jiné. Takže to jsou zásadní procesní chyby, které... Co se týče majetku nebo poškození ROPu Severozápad, neustále se tady říká 13 miliard. Prosím vás, ty silnice stojí, ty školy stojí, ty nemocnice stojí, a už vůbec se tady při mém vydávání nezjišťovala nějaká subjektivní stránka věci. Já jsem pracoval jako hejtman a můj zájem byl na tom, abych co nejvíce rozvíjel Karlovarský kraj. A to bylo všechno. A to mi je dneska dáváno za vinu. Bylo to politické rozhodnutí. My tady řešíme, jestli je to politické, nebo ne.
Děkuji vám.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem vystupovat dnes nechtěl, chtěl jsem se vyjádřit pouze hlasováním, ale po vystoupení pana ministra Pelikána nezbývá než na celou tu věc reagovat. Nečetl jsem ani podnět k evropským orgánům, neznám spis a neznám ani žádost o vydání obou dvou pánů poslanců. Takže říkejme si pravdu, přátelé. Nad tímto dohledem existuje dozor, tedy dozor nad dohledem. Já nevím, kdo to byl. To v té zprávě přece jasně je. Jsem také přesvědčen o tom, že Lenka Bradáčová, která dělala dohled nad dozorem v této věci, nic nepřehlédla. A jsem přesvědčen, že ten dohled tam byl vykonán správně.
Stále faktické poznámky.
Omlouvám se, neznám tu praxi. Ale k tomu, co je nebo není ve spise. Já samozřejmě nevím, co je ve spise. Ale vím, co bylo předáno policii v rámci vyžadování důkazů. Předpokládám, že to v tom spise je. Ale vy jste se na to nezeptali.
Pan poslanec Fichtner, po něm pan zpravodaj Huml a potom paní poslankyně Havlová - faktické poznámky.
Já vím, co je v tom spise, ale to si nechám potom na vystoupení. Není to pravda. Nebyla to výjimka. Možná že obecně to výjimka může být, ale ta se opakuje. Takže v tomto bodě si dovolím nesouhlasit.
Takže hlasování potom bylo vydat - nevydat. V podstatě o ničem jiném se nehlasovalo. Ale je to řeč u pana Babiše politická, u pana Faltýnka určená k soudu. Mandátový imunitní výbor ani Poslanecká sněmovna opravdu není soud. A my nemůžeme posuzovat subjektivní stránku, důkaz po důkazu, smlouvu po smlouvě, tři a půl tisíce stránek a vrtat se v tom.
Vy tady říkáte, že se potom mohl obhájit, že dojde k nějaké satisfakci. Že dostal potom dodatečně omluvu od Ministerstva spravedlnosti, že dostal odškodnění, kdo se to dozvěděl? Už nikdo. K jaké satisfakci potom dojde? Takže já jsem měla velké dilema, jak budu dneska hlasovat, a čekala jsem, jak se k tomu vyjádří pan Babiš s panem Faltýnkem. Ale doteď nejsem přesvědčena, jestli to podpořím.
Já jsem mluvila o tom, že s žádostí policie se mohli seznámit páni poslanci za přítomnosti svých zástupců, což se nikdy předtím nedělo, a v tomto jim byl umožněn bonus. V tomto to bylo nadstandardní ve prospěch obou pánů poslanců.
Ten spis nemůže v podstatě kromě policie úplně detailně znát nikdo. A skutečně neposuzujme tady skutkovou podstatu. Posuzujeme, jestli ta žádost o vydání je, nebo není politicky motivována.
Děkuji.
Chápu, nejsem při závěrečné řeči u hlavního líčení. Tudíž v podstatě ta žádost by měla mít zhruba náležitosti, jako má už potom to samotné usnesení o sdělení obvinění. A zde máme opakovaně judikováno, že součástí usnesení musí být i popis subjektivní stránky, v tomto případě prokázání úmyslu, úmyslného trestného činu. A je to povinnost nás poslanců i tuto stránku posuzovat, ačkoli posuzujeme potom následně jenom vydání či nevydání.
Děkuji.
Žádost policejního orgánu zcela splňuje náležitosti zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. To skutečně není vyšetřovací spis, který by do detailu měl řešit všechny náležitosti a všechny stránky potenciálně spáchaného trestného činu. To samozřejmě musí být obsaženo ve vyšetřovacím spisu v době přípravného řízení. Pane kolego, my jsme tady měli už několik žádostí i v tomto volebním období, a dokonce jsme měli žádosti, které byly stručnější, v některých případech jsme ani nedostali vyšetřovací spis, nebo nebyla možnost se s ním seznámit. Skutečně byli přítomni jak vyšetřovatel, tak dozorový státní zástupce, vystupovali v souladu. Poslanci měli možnost nahlédnout do vyšetřovacího spisu, měli možnost se seznámit s tou žádostí, byť zákon o jednacím řádu říká, že v trestním řízení vystupují poslanci pouze osobně.
Řada těch kauz je dnes promlčena. Ale podívejme se alespoň trochu do té minulostí na kauzu líh. Ale pořád to byl ten samý líh a pořád ty peníze někam tekly. Bohužel je to všechno už zřejmě promlčené, takže o podrobnostech se dá hovořit jen velmi málo.
Děkuji za slovo. Mně to nedá, musím trošku opravit pana kolegu Kalouska prostřednictvím pana předsedajícího. My bychom měli alespoň trošku dodržovat náš právní řád. A on říká, že existuje něco jako fyzická osoba a něco, jako právnická osoba. Vždyť to přece není pravda. Tu dotaci dostala Farma Čapí hnízdo, což je právnická osoba.
S tím já vřele souhlasím. A ta zkouška přichází ve chvíli, kdy se něco začíná týkat konkrétně nás samých. Takže já jsem tady tuhle scénu, kterou tady zažíváme dnes, vlastně už tady zažil mnohokrát, když jsme konfrontováni s těmi principy, se kterými do politiky vstupujeme. A z tohohle hlediska se dneska dívám na vystoupení paní Babiše, pana Faltýnka, paní Lorencové a dalších, kteří s takovými pěknými ideály také vstupovali do politiky a dnes mají možnost ukázat, jak vážně je myslí. To sem vlastně vůbec nepatří. Řadu těch věcí, které tady zazněly z úst pana Babiše a pana Faltýnka, jsem vůbec nepotřeboval slyšet. To opravdu patří někam jinam. To jste si mohli odpustit. Mohli jsme se věnovat daleko důležitějším věcem. Řada věcí, které jste řekli, byly katastrofálně nepřesných. Pan Babiš tady řekl, že Kubiceho zpráva v roce 2006 vedla k pádu pana Paroubka. To není pravda. Takže nás to nezničilo. Chudáci policisté. Co mají dělat, aby to nebyla účelovka? Já odmítám celou tady tu rétoriku o účelovce. Ona je v podstatě zavádějící. To bychom přistoupili na to, co nám tady vnucují. No tak prostě policie - a ještě navíc, chápete?, tam možná byla účelovka úplně jiná. Já si tady klidně mohu říci, že to byla vaše účelovka. Vy jste si potřebovali tuhle kauzu dostat teď na měsíc před volbami, abyste mohli tady sehrát tohle bolestné vystoupení obětí, které chtějí likvidovat matrix, a není jim to umožněno. Možná je to vaše účelová hra. A víte, mně připadá smutné to, že vy jste taky všichni říkali, jak se budete starat o ty lidi, a nakonec největší pozornost tady věnujete své vlastní kauze, svým vlastním bolestem, svému vlastnímu fňukání. Nejste schopni se tomu postavit trochu... Já jsem také musel jít do televize, když nám zavřeli Davida Ratha. A nebylo to pro mě příjemné. A šel jsem tam. No byl to malér prostě. Tak jsem se s tím nějak vyrovnal. Víte, mně připadá neskutečné to, jak se tady napadá trestní řízení. Napadá to člověk, který má ministra spravedlnosti. To je jeho kompetence. Nebo ten ministr spravedlnosti, který nedávno téměř zpochybnil právní stát... A já si myslím, že ta vláda dělala řadu velmi dobrých věcí. Ale opravdu nejsem nadšený z toho, že nám roste nápad exekucí, že máme podvodné insolvence, že se nic neudělalo s podvodnými soudními znalci. Vy jste posedlí sebou samými prostě. Skončeme toto jednání o bodu, ve kterém Sněmovna nemá co zkoumat, má rozhodnout o tom, jestli je tam nějaký materiální základ, nebo jestli je množina prázdná. My vidíme, že materiální základ tam je. To rodinné sídlo je opravdu podivné. Tak se prostě věnujme něčemu důležitému v této Sněmovně. Prosím vás, ukončeme to! Je to trapné a pro vás je to...
Eviduji dvě faktické poznámky.
V případě, když se to týká jejich politiků, tak mají pochybnosti a hovoří o účelovce. V případě jiných hlasovali vždycky pro vydání.
Ale dovolím si vás upozornit na tři momenty. Málo se věnuje pozornosti termínu "s vyšší mírou pravděpodobnosti", což je právě obsahem rozhodnutí Nejvyššího soudu, které bychom měli respektovat, protože se týká činnosti Poslanecké sněmovny. Samozřejmě jím můžeme také pohrdnout a neřídit se jím. Myslím, že je to ale dobré vodítko.
Ne, ne. Ještě jste měla tři vteřiny.
My se zhruba s paní kolegyní doplňujeme. Já samozřejmě respektuji, že pan kolega Plíšek jako právník má svůj právní názor. To je normální. Ale tady jsem citoval rozhodnutí Nejvyššího soudu, které se přímo týká jednacího řádu. Říkám to tady s plným vědomím. Já jsem vám citoval rozsudek Nejvyššího soudu.
Potom pan poslanec Okamura, potom paní poslankyně Černochová.
V podstatě jsem to pochopil tak, že tato Sněmovna soudí pana Babiše a pana Faltýnka, protože prostě čistí českou politiku. Já se proto ptám, pokud všichni - já jsem představitel velmi tradiční politické strany, která je tady téměř sto let, je tady déle než původní strana pana Babiše a trošku kratší dobu než původní strana pana Faltýnka - jaký podíl na tomto má KDU-ČSL. Vůbec žádný. Prostě přišla nám tady žádost o vydání, my se o tom bavíme a buď rozhodneme, nebo nerozhodneme. To je prostě všecko. Tak mi to prostě připadá. My s tím nemáme vůbec nic společného a budeme se rozhodovat podle vašeho morálního kodexu hnutí ANO.
Vážené dámy a pánové, je nezbytné, aby to, zda se stal, nebo nestal trestný čin, rozhodl soud, jelikož projekt Čapího hnízda byl financován z veřejných prostředků určených v rámci cestovního ruchu pro malé a střední podnikatele a Andrej Babiš nebo Agrofert nejsou malým ani středním podnikatelem. To jsou fakta. Proto my v SPD považujeme za správné a nutné úplné prošetření dotačního titulu Čapí hnízdo. Proto si troufám tvrdit, že jde hlavně o naše peníze. Na programu schůzí parlamentu tedy už dávno mělo být téma, co se děje s dotacemi a že mají korupční charakter. Na závěr bych chtěl sdělit, že poslanci našeho hnutí SPD budou hlasovat pro vydání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka v souladu s doporučením mandátového a imunitního výboru Poslanecké sněmovny, jelikož ten jediný měl možnost se seznámit s policejním spisem.
Děkuji. Vaším prostřednictvím, pane místopředsedo - paní poslankyně Válková, pane poslanče Vondráčku, že vás hanba nefackuje. Pan Válková prostřednictvím pana místopředsedy, vy jste při vydávání našeho kolegy ODS pana Bohuslava Svobody řekla: "Takže chtěla bych se připojit k předřečníkovi panu poslanci Vondráčkovi s tím, že bychom neměli nahrazovat trestní soud, že ctíme princip presumpce neviny. A stejně jako on věřím, že pan poslanec Svoboda se před našimi nezávislými trestními soudy, pokud bude před trestní soud vůbec postaven, pokud státní zástupce nezastaví trestní stíhání, očistí, a myslím si, že na to bude pro něj větší satisfakce, než kdybychom teď rozhodli tak, že tu dobu jenom posuneme o čtyři roky."